To je legitimní debata mezi prvním a druhým čtením. Už jsme schopni dostat konkrétní data a můžeme to upravit. A druhý princip, který je základem: těm, kterým je částečně znemožněno podnikání, je 50 % fixních nákladů. Ano, může to být 60 nebo 40, bavme se o tom! A ne takhle hodit do koše! Já bych to ještě pochopil, kdyby vedle byl lepší, komplexnější, legislativně správnější návrh vlády. Nebojte se, my to chápeme, nemůžete to provozovat, my vám pomůžeme. No to je skvělá pomoc! Která banka jim půjčí, když už nic nemají a nemohou podnikat? Co to je za pomoc? Antivirus! Pamatujete na Antivirus? Kurzarbeit. Čerstvá zkušenost, budeme rozhodovat. Vládní návrh zákona, komplexní pozměňovací návrh menšího koaličního partnera a proti tomu komplexní pozměňovací návrh většího koaličního partnera. Snažíme se dívat na ten konkrétní text a vybrat ten lepší.
Pomoc trvá delší dobu. Trvá prostě několik měsíců. Na zaměstnance máme Antivirus, který tady byl vcelku pochválen, alespoň některé jeho části, ze strany opozice. Prostě bylo to neprůchodné, složité. Bylo to něco, co tady nikdy nikdo nedělal. Nikdo nemáme patent na rozum. A jsem za to vděčná. A ty státní záruky schválila tato Poslanecká sněmovna. Já jsem za to vděčná. Byly podpořeny i opozičními poslanci, konkrétně mluvil tady o nich pan předseda Stanjura. On dokonce měl pozměňovací návrh. Já za to děkuju. To není kritika. A ono to není tak úplně málo. Víte, že tato Poslanecká sněmovna schválila, nejdřív to bylo na provozní úvěry, a schválili jsme na podzim novelu k tomuto zákonu, aby to bylo i na investiční úvěry. Děkuji a věřím, že stejně konstruktivní a se spoustou nápadů a podnětů a podpory, hlavně podpory, budete, až přijdu ve velice krátkém čase s novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2021, právě proto, abychom mohli masivně podpořit ekonomiku a podpořit i podpůrné programy pro podnikatele.
Přeji hezké popoledne. Pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě že mě trochu mrzí, že ta debata sklouzla do osobní roviny. Pokud pan Okamura řekne, že nebyl ambasadorem této události a že v rámci této události se odehrávaly tyto akce, tak si to potom bude muset vyřídit s Ministerstvem vnitra, které vydalo v tom případě potom nepravdivou tiskovou zprávu. To je v podstatě celé. Ta kritika by neměla směřovat na mě. Já jsem skutečně citoval z veřejně dostupných zdrojů. A pokud Ministerstvo vnitra vydá tiskovou zprávu, tak předpokládám, že v ní budou pravdivé informace. A pokud jde o landsmanšaft, ne že bychom to nečekali. Nicméně zaznělo tady zase opět několik nepřesností. A taky se vzdal majetkových nároků.
Máte pravdu. Omlouvám se. Chtěl bych to shrnout. Hnutí SPD nemá nic proti cizincům, kteří k nám cestují. Já ostatně podnikám v cestovním ruchu. Vy jenom čerpáte z veřejných peněz. Díky našim klientům z naší společnosti mají práci stovky lidí na hradech, na zámcích, průvodci, dopravní firmy, samozřejmě teď v krizi se to přerušilo. Platíme tady daně, to znamená, platíme do rozpočtu České republiky. Pracuji s cizinci. Pracuji v mezinárodním prostředí. Já se za to nestydím. Já jsem chtěl říct ještě k postoji SPD, aby to nebylo překrucováno. A je potřeba si teď před volbami připomenout, že tohoto srazu se účastnili například předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman, který o sudeťácích hovořil jako o milých krajanech. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy." Přeji hezké odpoledne. Kdo je proti? A připomínám, že se zde sejdeme...
Trošku odbočím. Takhle já si představuji parlamentní debatu. Nemusíme spolu souhlasit, ale máme si spolu vyměňovat názory, fakta, ideje, hájit hodnoty, které jsou vlastní té či které politické straně. Ale tím, že nechcete schválit program, tak jste vlastně zúžili počet vystupujících. My vás nepřesvědčujeme o tom, abyste hlasovali pro konkrétní návrh zákona či že byste nemohli přijít s nějakým lepším řešením, s dobrým pozměňovacím návrhem. Vy prostě odmítáte debatu šmahem jako celek! A to je špatný přístup, který se nám nevyplatí. No, my se snažíme, ale kormidelníkem a kapitánem té lodi je vláda, která má většinu. Každý nápad dobrý v této době. A teď mi dovolte, abych se postupně vyjádřil ke třem návrhům zákonů. Já jsem v okamžité reakci, je to živé vysílání, označil tato čísla za fantasmagorická. Mám před sebou výsledky státního rozpočtu, mám před sebou oficiální dokumenty Ministerstva financí. My jsme to navrhovali už asi před čtyřmi lety a o tom covidu tehdy ještě netušil vůbec nikdo na celém světě, takže to není fér. To nejsou malá čísla, ale je to méně než 25 % slibů a slibované částky. Vidíte ty obrázky z hor? Jsou tam ti lidé? Jsou ta opatření vlády logická? Pak se podíváme k sousedům do Rakouska, kde je to možné. Mají přísná pravidla, sníženou kapacitu, odstupy, roušky. My jsme horší než Rakušané? Je reálný problém, je málo vakcíny. Nikdo rozumný z toho nemůže obvinit českou vládu. My to samozřejmě neděláme, tak abychom pak nevedli polemiku o něčem, co nikdo neřekl. Nicméně byl spuštěn diletantsky připravený systém registrace a rezervace. V té SMS, která chodí těm našim seniorům, přijde suché oznámení: ruší se a znovu se rezervujte. To znamená, jdou na konec fronty.
Konec citátu. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: Lodgman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatzky, Diewock a další. Vy lidovci tam ale, pane Benešíku, jezdíte pravidelně. Ale víte, my v SPD máme rádi jedno přísloví. Je to dokonce, tuším, staré arabské přísloví.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si dovolím pár velmi stručných reakcí. Poslouchala jsem a mnohdy jsem se nestačila divit. Takže toto bych nikdy nevyčítala. A to bylo to, co jsem tu řekla. To nebylo o tom, že bych vám vytýkala, jestli tam má být odstavec takový nebo onaký. To bych si v životě nedovolila. Tak jenom abych to prosím uvedla na patřičnou míru. Takže to nejde vytvářet zákony a nemyslet na to, z čeho se budou platit. To ani v domácnosti nejde. Já jsem tady slyšela hodně silných výrazů od pana předsedy Jurečky o nějakých fejcích a podobně. Samozřejmě ne že bych šla do spisů. Takže prosím, zatím jsem nedostala od vás žádný email. Pošlete mi ty případy. Tak já se znova k tomu vrátím a poctivě to tady vysvětlím. A my, když na jaře přišla jarní vlna a v podstatě došlo k takovému plošnému uzavření ekonomiky, něco v důsledku vládních opatření - ale nezapomínejte na jednu věc. Ty vládní restrikce přišly kvůli pandemii, na to se pořád zapomíná. Podívejte se všude okolo - do Rakouska, do Německa. Nechci nikoho kritizovat, jestli má postupovat tak, či onak. My za to neseme zodpovědnost a určitě tu politickou poneseme zejména ve volbách. Takže je to o té ideologii, přístupu. A my skutečně v těch jarních měsících, kdy se částečně průmysl - ten jsme nezavřeli, ten se zavřel sám, automobilový, a zavřela se většina ekonomiky - tak jsme přistoupili k těm plošným opatřením. Takže já tady také děkuji, ať nejsem jenom kritická. Nicméně přišla podzimní vlna. Nevěděli jsme, s jakou silou udeří, jak dlouho udeří. A ty vládní restrikce, které následovaly, se týkaly části ekonomiky. Proto dopadlo to plnění nakonec lépe, než jsme predikovali. Bylo to díky příjmům. Byl zaměřený na ty segmenty, které jsou postiženy.
Protože to je skoro vždy nevratný proces. A není tak jednoduché znovu zakládat firmu a znovu zakládat svoji živnost. Já doufám, že jste slyšeli dostatek argumentů, proč si myslíme, že univerzální prostředek je lepší než ty konkrétní dotační tituly. A takhle budeme pokračovat. Jsme si vědomi, že jsme v menšině. Proto nabízím debatu a případnou úpravu parametrů jednotlivých návrhů zákona. Jsem jeden z těch, kteří ten návrh zákona podepsali. Mnohé kolegyně a mnozí kolegové ho popsali. Já nebudu opakovat argumenty. Myslím, že všechny ty výhrady, které tady vznesl k technice, k zabezpečení, méně byrokracie jsou k diskusi. Ale pokud ten návrh smeteme ze stolu, tak už to nestihneme. Takže to bude hezké, bude to vypadat, jak někdo má výborné nápady, jak to udělat lépe, jednodušeji, bezpečněji, ale výsledek bude jedna velká nula. My to rádi vylepšíme tak, aby ten komfort byl. Podle mě ale nezazněl hlavní důvod, politický důvod. Oni tam nemají voliče, nebo se obávají výsledků zahraničí. Ale všichni umíme přečíst výsledky, jak volilo třeba těch deset tisíc Čechů v minulých volbách a jaké byly volební preference. Zjednodušeně, nahrubo. Ale to přece není důležité. Příště to může být naopak. Takže nebojte se toho výsledku. Nebojte se našich občanů, kteří pracují, studují nebo dočasně žijí v zahraničí. Přesvědčte i je, že pro ně máte dobrou nabídku. A možná ocení, a já vím, že mnozí ocení, pokud byste spolu s námi jim umožnili volit jednodušším způsobem, protože oni mohou volit, jenom to mají příliš komplikované. Tak abychom si to řekli přesně. Ten už na rozdíl od těch dalších tisků má za sebou první čtení. A na průběhu projednávání chci říct, že tady se ukazuje, že je možná komunikace mezi vládou a opozicí a je možné najít shodu. A v té debatě jsme zaznamenali obavy, že je to příliš přísné, že je to příliš restriktivní. A našli jsme řešení společně. Našli jsme řešení mezi vládou a opozicí a chci ho ocenit. Samozřejmě se budou ještě načítat určitě některé pozměňovací návrhy. Opak je pravdou, že přicházíme s dobrým řešením pro naše občany a pro naše podnikatele. Těch témat, i když nám dneska zamáznete pořad schůze, se nezbavíme. My vám nedáme pokoj, protože si myslíme, že je to dobře pro naše občany a dobře pro naše podnikatele. A budeme to navrhovat tak dlouho, až to skutečně projednáme. To berte jako fakt. A já se těším, že možná přinesete lepší řešení, než na které jsme přišli my.
Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Prosím, máte slovo.
To je za mě.
Prosím, máte slovo.
Protože vy už nic na mě nemáte, tak se zoufale snažíte mě v uvozovkách pomluvit něčím z roku 2008, že jsem prý byl ambasadorem roku multikulturního dialogu. Ono to spočívalo v tom, že jsem byl osloven do poroty miss dívek, které legálně žijí či studují v České republice. A abych vám udělal radost, tak se přiznám, že jsem byl i v porotě jiné soutěže, světové miss. Chápu, že vás, pane Benešíku, asi nikdo nikdy do poroty mezinárodní miss či světové miss neoslovil ani jste se jí nezúčastnil, protože prostě o vás není zájem. Protože proč vy byste měl hodnotit světovou miss?
Individuální náhrady proto považuji v dané situaci za jednoznačně vhodnější nástroj. Míra následků pandemie je totiž u každého podnikatelského subjektu různá. Najít křehkou rovnováhu mezi jednotlivými segmenty ekonomiky je velice obtížné, nicméně vláda se rozhodla na tuto výzvu nerezignovat a zhostit se jí co nejlépe. Proto jsme zvolili v této bezprecedentní situaci cestu na míru šitých vládních opatření, a ne cestu na první pohled jednodušší plošné náhrady zakotvené velmi obecně v zákoně. Naší snahou bylo a je nerezignovat na propojení pomoci se skutečnou situací konkrétních podnikatelů a firem a zároveň minimalizovat riziko neoprávněného vylákání finančních prostředků ze státního rozpočtu. U materiálu předloženého kterýmkoliv z mých vládních kolegů bych trvala alespoň na snaze vyčíslit rozpočtové dopady návrhu zákona. Stejně tak není z předlohy jasné, zda by měly být kompenzace vypláceny z rozpočtových kapitol orgánů vyřizujících žádosti o kompenzace, nebo z kapitoly Ministerstva financí, nebo z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Děkuji vám za pozornost.
Jsou to většinou lidé velmi odpovědní, kteří chtějí volit. Jsou to lidé, kteří mají zájem se vracet do České republiky a přinášejí sem velké peníze. Mysleme na všechny ty, kteří reprezentují Českou republiku v zahraničí, na které jsme právem hrdi. Proč jim chceme bránit v tom, aby jednoduchým způsobem mohli volit? Proč? Proč aspoň o tom nediskutovat, jak situaci pro tyto lidi zjednodušit? Druhá věc, která je podle mě naprosto jednoznačná a jednoduchá, je návrh kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího, Kaňkovského. Já si myslím, že nemůže existovat vůbec nikdo v Poslanecké sněmovně, kdo by si myslel, že člověku naroste noha, pokud ji nemá, naroste oko, pokud ho nemá, naroste ruka. My tady řešíme opakovaně problémy spojené s nedostatkem posudkových lékařů a s posudkovou službou. A teď máme možnost pomoci posudkové službě, pomoci posudkovým lékařům, ale především pomoci těm, kteří opakovaně musí dokazovat, že jim noha nenarostla, oko se neobjevilo, ruka nenarostla. Proč tomu bránit? Proč to nepodpořit? Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je možná trošku filozofická, ale zkusím. Teorie chaosu je asi teorie, kterou všichni znáte, stejně jako víte, že entropie je jedna ze základních fyzikálních jednotek. Teorie chaosu může být způsob řízení, protože i na začátku chaosu je jakýsi řád a dá se ten řád vypozorovat, byť postupně vede k chaosu. Podle mého názoru cíl by měl být snižovat míru entropie a míru nepředvídatelnosti, míru zmatku a chaosu. A to by mělo být něco, co provází všechny naše zákony. Ty zákony by měly být jasné, predikovatelné, bez ohledu, jakou profesí, jakou činností se kdo zabývá. Kdežto my při odškodňování řešíme vždycky konkrétní skupinu, za kterou někdo bojuje, na kterou si někdo vzpomene, kterou si někdo uvědomí, a řadu skupin neřešíme. A je to logické, protože my nemůžeme vzpomenout na všechny, nemůžeme si zapamatovat všechny. Kdo řeší ty, kteří už rok nemohou pořádat veletrhy, kteří se už rok nemohou podílet na té činnosti spojené s veletrhy? Je to jedna skupina, která tady nemá asi úplně nejsilnější zastání. Jsem z jižní Moravy a musím zmínit vinaře. Dobře, my bojujeme proti návykovým látkám, nicméně gastronomie skončila, tím pádem vinaři, kteří dodávali do gastronomie, nemají kam dodávat.